Proto jsme navrhli zvýšení starobních důchodů o tisíc korun měsíčně všem seniorům starším 85 let. Senátní návrh naproti tomu zcela nelogicky a nesystémově chce zvýšení o tisíc korun pro ty, kterým uplynulo od první splátky důchodu více než 25 let. Dle pozměňovacího návrhu by měla být u všech důchodců sledovaná pouze doba, která uplynula od první splátky, a nerozlišuje typ zvyšovaného důchodu. Naopak mnozí by na zvýšení dosáhli ve věku mnohem vyšším, než je 85 let. Dovolte mi příklad z praxe a ze života. Vzhledem k tomu, že pracoval do 68 let, tak by na zvýšení o tisíc korun nedosáhl. Vážené dámy a pánové, já vůbec nepochybuji, že každý si přeje pro naše spoluobčany v důchodovém věku co nejdůstojnější podmínky. Mnoho našich důchodců dává většinu své penze na léky a nájem a pak už jim nezbývá dostatek peněz na uspokojení základních životních potřeb. Je to cesta správná, odpovědná, spravedlivá a funkční. Je to cesta, která nebyla ušita horkou jehlou, za kterou se nikdo z nás nemusí stydět a která není jen tím laciným gestem, které možná na první pohled zaujme, ale zanechá po sobě více hořkosti než skutečného dobra.
Nicméně každý s přednostním právem má samozřejmě právo na své vystoupení. Takže nyní pan Okamura. Připraví se pan Gazdík, poté paní ministryně.
Vážené dámy a pánové, jsem rád, že se dnes ve Sněmovně scházíme opět nad návrhem, který principiálně vychází z programu SPD, tedy nad návrhem zvýšit důchody pevnou částkou. Poslanci hnutí SPD podpoří senátní verzi, jelikož přidává většímu množství seniorů. To horší ale je, že tu ostatní řeší, zda důchody zvýšit jen těm, co dosáhli 85 let, anebo také těm, co jsou v důchodu 25 let. My v SPD jsme pro každé zvýšení důchodu. To, co chceme, je, aby se v první řadě zvýšily nejnižší důchody. Samozřejmě mluvím o slušných lidech, nikoli o těch, kteří byli v produktivním věku práceschopní a záměrně dlouhodobě nepracovali. Ještě tíživější je situace seniorů, kteří ztratí životního partnera. Snad všechny dosavadní vlády deklarovaly zájem na realizaci důchodové reformy, ale vždy to byla nakonec jen slova a činy chyběly. Podívejme se na statistiku. O tento rozdíl, tedy že ti starší mají méně peněz, se postarala vláda ODS za ministrování pana Vodičky. Díky preventivnímu navyšování se přidávalo nejvíce peněz těm, co měli nejvíc peněz, a nejméně peněz dostávali ti, co měli nejmenší důchody.
Ano, senátní návrh postrádá některé věci, které by obsahovat měl. Všichni tady debatíme a automaticky bereme důchody jako ty starobní důchody. Hovoří se tady o spravedlnosti. Bohužel každý systém je v určitém směru nespravedlivý a jde pouze o to, aby ta skupina, která by se mohla cítit nespravedlivě, byla co nejmenší. Nejsme schopni vymyslet systém, který by byl spravedlivý ke všem. Proto si myslím, že i ta odpověď, proč ministerstvo zvolilo 85 a ne 80, nebo naopak třeba 90 let - čím byla ovlivněna. Ale je třeba to teda říci. Minimálně ne neférový. Protože oba dva návrhy jsou, alespoň v té míře snah, řekněme, spravedlivější než stávající systém. Jste, milí poslanci, schopni a ochotni s tímto rizikem do toho jít? Znamenalo by to třeba zpětné vyplácení této dávky ne od ledna, jak je navrhováno, ale prostě by se to muselo posunout. Říká se, že to prostě nejde, jelikož stávající systém nemá kolonku, ve které by to bylo evidováno. Budou to muset dělat chudáci ručně! Každý si to představte! Tento argument nepovažuji za absolutně relevantní! A když se tady hovořilo o tom, že budou znevýhodněni ti, kteří déle pracují, nebo déle pracovali a nešli do toho důchodu, tak chci upozornit, že tento stav je hlavně stavem posledních pěti, možná deseti let, kdy lidé, kteří by měli jít do starobního důchodu, pokračují ve své práci, protože je to pro ně výhodnější. Říkal lidem: jděte do předčasných důchodu, umožňoval nastoupit do předčasných důchodů. Jak už tady zaznělo, KSČM jasně definuje, jak bude postupovat v hlasování k tomuto zákonu. A jakoukoli snahu pomoci starodůchodcům, srovnat ty nůžky, které tady jsou, považuji za snahu jdoucí dobrým směrem, a proto ji budu podporovat i aktivně v hlasování v rámci senátního návrhu.
Prosím, pojďme o té důchodové reformě diskutovat. A není možné, aby jedna vláda něco zaváděla a jiná to rušila. Proto vás vyzývám, pojďme ty otázky společně s opozicí řešit. My Starostové jsme na to kdykoliv připraveni. A znovu vás žádám, pane premiére či paní ministryně, prosím, jaký je termín předložení důchodové reformy do Sněmovny? Děkuji za pozornost.
Děkuji. S přednostním právem nyní paní ministryně Maláčová, po ní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. To je potřeba uvést na pravou míru. Je odvinut od těch 85 let, protože to je hranice věku, kdy i podle mezinárodních měřítek lidé potřebují více péče, mají větší náklady a výdaje na zdravotní pomůcky a také léky. Škoda jen, že se tak nechovala, když byla u vládní odpovědnosti.
Prosím máte slovo.
I podle mezinárodních srovnání. Já tomu nerozumím. Paní ministryně financí odchází. Ona tady řekla několik věcí. Jsem rád, že se rozmyslela. Já bych chtěl, aby mi ji vysvětlily. Paní ministryně financí řekla, že penzisté mají velké výdaje na ty doplatky na léky. To je řečnická otázka. A ten návrh Senátu se jistě týká seniorů nad 70 let. Ale to je dávno ošetřeno, tak neříkejte, že mají vysoké náklady, když to prostě není pravda. Vůči komu, vůči čemu? Pominu to, že se to dá softwarově upravit. Takže to nejsou všichni penzisté. Všichni, kteří jsou 24 roků a méně penzisty, těch se to netýká. A těch je naprostá většina. Takže používejme racionální argumenty. A najednou slyším, že to nejde, že IT systém to neumí. Takže když to shrneme. Souhlasím, že je to návrh, ale určitě to nebude 10 miliard v rámci projednávání. Spíš si myslím, že vláda použije standardní metody, aby dodržela plánovaný deficit a současně uspokojila některá ministerstva. Ale uvidíme. Možná se pletu a možná budu příjemně překvapený. Pak jsme se dozvěděli, že je to nespravedlivé, protože bychom pomohli invalidním důchodcům, kteří jsou v invalidním důchodu už 25 let. Pak jsme se dozvěděli, že to není spravedlivé.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych pronesl pár slov k tomu zásadnímu tisku, který teď máme na stole. Já jsem chtěl říct, že poslanecký klub Pirátů byl prvním klubem, který se přihlásil k podpoře toho, že důchody se mají zvýšit, a od počátku jsme říkali a měli jsme to v programu, že by se měly zvyšovat spravedlivě všem. Takže to je základ. My ten návrh podpoříme i v hlasování, tak jako jsme ho podpořili, když ho projednávala Poslanecká sněmovna poprvé. Ale myslím si, že bychom neměli myslet v tento okamžik jenom na seniory, ale měli bychom myslet na celou společnost. A je to něco, co mi v tomto vládním návrhu trošku chybí. Je to zejména otázka toho, že i senioři mají děti. I to, že tady existuje střední generace a mladá generace. A že ten systém je potřeba vnímat jako celek. Zejména bych upozornil na to, že vláda měla v programu důchodovou reformu. Protože rozdělovat peníze, to umí úplně každý. Ale tím zásadním úkolem je tedy říct, kde se na tento prospěšný krok, kterým zvýšení důchodů určitě je, vezme. A ty částky jsou nemalé, a když se podíváme na tu projekci, tak jsou opravdu dramatické. Já jsem si to, aby to bylo srozumitelné, rozvrhl na to, kolik mi bude let v jednotlivé části tohoto grafu. To je obrovská suma, která zatíží státní rozpočet, který to bude muset dotovat. O tom, co tady schvalujeme dneska. A když si to rozpočteme, jaká bude celková částka za těch následujících pár desítek let, tak se bavíme o částce 2 biliony korun, přibližně. To znamená do té doby, dokud nedojde k tomu nejdramatičtějšímu okamžiku v důchodovém systému. Takže proto jsem se chtěl zeptat ještě vlády, jestli by mohla ozřejmit, jestli má vůbec nějakou koncepci, z čeho bude získávat peníze, tyto dramatické částky, 200 mld. korun ročně, Česká republika, aby zvládla zajistit životní úroveň našich seniorů. To si myslím, že je celkem zásadní. Jestli se konečně začne realizovat to, o čem se tady několik let mluví, co si dokonce vláda dala do programového prohlášení, že začne řešit odlivy zisků z České republiky nejen v podobě legálních dividend, ale i v podobě nějakých různých nelegálních daňových optimalizací. Já jsem chtěl tedy závěrem svého vystoupení požádat vládu, aby ustanovila nějaký orgán, který se bude seriózně zabývat důchodovou reformou, ideálně tak, aby předložil návrh, který se zvládne schválit ještě v tomto volebním období, protože jednat bychom měli začít teď a nenechávat to na další generace, které už budou vstupovat do systému, který bude deficitní a který bude Českou republiku zadlužovat. Takže proto závěrem mi dovolte požádat vládu, aby zřídila komisi, ve které budou zastoupeny všechny politické strany v Poslanecké sněmovně a na jejímž panelu se bude konečně připravovat něco, co bude dobré nazvat důchodovou reformou. Chceme, aby naši senioři měli důstojnou životní úroveň, zejména ti, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou, ale zároveň současně žádáme, aby se systematicky řešila potřeba důchodové reformy v České republice, aby pro tento účel vznikla komise, která bude mít jasný mandát předložit návrh, který se stihne projednat ještě v tomto volebním období.
Nyní bych přečetl jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Andrea Brzobohatá na celý jednací den. A nyní mám ještě jednu faktickou poznámku. Vím, že se blíží polední pauza, ale ať to ještě doprojednáme.
Děkuji. My podpoříme návrh na zvýšení důchodů - ale který? Původní vládní, nebo senátní? Čili takticky dobrá odpověď. Prostě občané, my stojíme za vámi, ale jestli více, nebo méně, to nevíme. Ale já to otočím, ten argument, k Pirátům. Zkusme ty částky otočit.
Děkuji i za dodržení času. A nyní již nemám tedy žádnou přihlášku do diskuse. Takže pojďme ještě tedy faktickou poznámku. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Opravdu jenom faktická poznámka na pana předřečníka. Říkal to přede mnou pan předseda Bartoš i Mikuláš Ferjenčík ve stanovisku našeho poslaneckého klubu.
Takže jestli si ho chcete vzít teď, tak si ho vezměte. A hlásíte se, takže nám ještě řekněte závěrečné slovo.
Kolik je průměrná doba čerpání starobního důchodu? Kolika důchodců, mužů i žen, se týká sněmovní verze a senátní verze? Čím užší bude ta skupina lidí... Paní ministryně financí tady bojovala, jako by někdo navrhoval zamítnout sněmovní verzi. Senátní verze vylepšuje sněmovní verzi. Máte pravdu. Ta většina byla opravdu významná. Větší než ústavní. A tam k přijetí chybělo pár hlasů, méně než deset, aby ty pozměňující návrhy... To platí i dneska. Takže není pravda, jak tady říkala paní ministryně financí, že je ohroženo rekordní zvýšení. To je to, o čem jednáme. Akceptoval to Senát. Místo 85 let je podle mě spravedlivější návrh, který schválil Senát. Ona je schopná, není ochotná ta čísla říct na mikrofon. Obecné tvrzení, že podle mezinárodních srovnání je to ta správná doba, mně nestačí. No, mně to přijde absurdní. Myslím si, ale kdyby je to napadlo a přišla s tím vláda nebo sociální demokraté, tak to paní ministryně obhajuje.
Ještě nejsme v rozpravě, abychom se k ní... Zatím mluvili jenom kolegyně a kolegové s přednostním právem. Abychom se k ní dostali, tak se ptám, zda se chce k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, což byl výbor pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer v této fázi. Nemá zájem, vyjádří se až v rozpravě. Stejnou otázku kladu zpravodaji rozpočtového výboru, který se tím také zabýval, panu poslanci Kamalu Farhanovi, zda chce v této fázi vystoupit. Není tomu tak. Takže mohu otevřít rozpravu, což právě činím. A v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za to obsáhlé entrée, ale úlohu jste mi nezjednodušili. Na začátku řeknu jednu věc, kterou potom možná ještě budu několikrát opakovat.

Nejnižší důchody.

Aby bylo jasno, o čem se bavíme a o čem budeme hlasovat.

To je jinak. Tuto věc, jak kdo a jak intenzivně potřebuje sociální služby nebo zdravotní péči, mají řešit zákony a pravidla, která se týkají těch služeb a jejich dotací. To máme zpracováno. Ten důchod, který má, je poměrně nízký. A ještě nižší důchod má žena, která šla do důchodu v roce 1993, protože ženy měly už tehdy menší mzdy než muži, a ženy, které šly do důchodu v roce 1993, většinou měly kratší dobu, která se započítala do výpočtu důchodu, a pro ně nevýhodnější. To je ten princip.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem chtěl vystoupit po jednání našeho poslaneckého klubu v podstatě s totožným návrhem. Náš poslanecký klub bude hlasovat pro toto zařazení, tak aby se tento zákon stihl projednat do konce letošního roku.
Dále se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Okamura.
Vážené dámy a pánové. Navrhuji zařazení nového bodu s názvem Projednání základního parametru důchodové reformy. A nyní mi dovolte náš návrh zdůvodnit. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě považuje za jeden z klíčových problémů zajištění důstojného života lidem, kteří svůj produktivní věk pracovali, kteří celý svůj produktivní věk pracovali, a tedy odváděli státu daně a pojištění. Opakuji - na základní potřeby důstojného života. Tedy nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu. Ještě tíživější je situace seniorů, kteří ztratí životního partnera. Snad všechny dosavadní vlády deklarovaly zájem na realizaci důchodové reformy, ale vždy to byla nakonec jen prázdná slova a činy chyběly. Naše hnutí SPD prosazuje kroky, které povedou k úpravám některých nedostatků současného systému. Především odmítáme zpochybnění zásadní úlohy prvního pilíře důchodového systému. Ten musí zajistit garanci důstojného života pro lidi s nejnižším důchodem. Právě nejnižší důchod je zásadní pro posouzení životní situace důchodců a kvality důchodového systému. Chceme prosadit princip, že nejnižší důchod je nutné pevně svázat s výší minimální mzdy. To znamená, například v letošním roce by to bylo 12 200 korun pro všechny důchodce minimálně a od této částky zásluhově. V případě zařazení tohoto námi navrhovaného bodu navrhujeme následující usnesení Sněmovny: "Poslanecká sněmovna považuje za nutné při řešení důchodové reformy zajistit výši minimálního důchodu na úrovni minimální mzdy."
Další s přednostním právem pan předseda Bartošek.
Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny. Myslím, že Poslanecká sněmovna se má jasným způsobem vyjádřit, že v roce 1968 se jednalo o invazi a následně o okupaci naší země. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Máme dvě věci, které vám chci sdělit v rámci programu. Co se týká návrhu pana poslance Bartoška na zařazení nového bodu, není to nic nového pod sluncem. Odkazuji na usnesení vysočanského sjezdu KSČ, mimořádného čtrnáctého. Nevím, proč v této souvislosti mluví o Komunistické straně Čech a Moravy. Ale to je možná jenom z neznalosti. Ta druhá věc. Komunistická strana Čech a Moravy, její poslanci a poslankyně jsou připraveni podpořit onen návrh zákona, který opět upravuje otázku platů ústavních činitelů. Učiní tak v okamžiku, kdy bude jisté, že bude měřeno všem, kteří jsou podle tohoto zákona placeni, stejně.
Piráti navrhují zvýšení platů politiků, ANO navrhuje zvýšení platů politiků. Ovšem menší, než by byla tato původní valorizace. Vy navrhujete zvýšení platů politiků. Vy navrhujete zařadit na program schůze zákon, který zvyšuje platy ústavních činitelů.